Pracoval jste vy někdy v nějaké firmě? Pracoval vy jste vůbec někdy mimo politiku? A jste hrdý na to, co po vás zůstalo?
Táži se, zda je zájem o závěrečná slova - pana ministra? Je tomu tak. Prosím, máte slovo.
Zřejmě to stále jako střet zájmu nevyhodnotil, to, že tady bojuje za Agrofert a zároveň sedí v jeho představenstvu. On už je asi sedmnáct let téměř profesionálně v politice. Já jenom čtyři nebo pět a jinak jsem se živil v advokacii. Myslím, že při minulém hlasování zde ve Sněmovně, nebo alespoň tomu chci věřit, poslanci věděli, pro jaké pozměňovací návrhy hlasují, co je jejich obsahem a jaký mají dopad. Při projednávání v Senátu se Senát snažil věcně, naprosto minimálně zasáhnout do toho, co bylo schváleno zde v Poslanecké sněmovně.
Pan poslanec Vozka? Paní poslankyně Věra Kovářová? Či pan poslanec Martin Plíšek? Není zájem? Nejprve vás všechny odhlásím a přivolám naše kolegy z předsálí. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Děkuji panu ministrovi i paní senátorce. Než přejdeme k dalšímu bodu, přečtu omluvy. Dalším bodem našeho jednání je Poprosím, aby z pověření vlády tento bod uvedl pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládám vám vládní návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů. Cílem této směrnice je stanovit určitá minimální pravidla a povinnosti platné v celé EU se záměrem usnadnit zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a meziodvětvovou koordinaci. Návrh zákona upravuje: Zřízení jednotného informačního místa pro ty subjekty, které tyto informace o infrastruktuře potřebují pro výstavbu vysokorychlostních sítí. Vykonávat tuto funkci bude ČTÚ. Pravidla pro poskytování informací o fyzické infrastruktuře a sítích elektronických komunikací. Pravidla pro poskytování informací o plánovaných stavebních pracích a koordinaci stavebních prací financovaných z veřejných zdrojů. Za čtvrté. Zajištění přístupu k fyzické infrastruktuře pro účely budování prvků vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a průzkum na místě. Působnost orgánu pro řešení sporů, jehož funkci bude taktéž vykonávat ČTÚ. Lze se domnívat, že tato shoda obou sektorů umožní efektivní aplikaci jednotlivých institutů navrhovaného zákona. Jedná se o poslední krok před zahájením řízení před Evropským soudním dvorem, po kterém již dochází k uložení sankcí.
Otevírám obecnou rozpravu, do které ale neeviduji žádnou přihlášku. Je někdo, kdo se hlásí do obecné rozpravy? Není tomu tak. Pokud se nikdo nehlásí, tak končím obecnou rozpravu. Prosím, pane ministře.
Návrh rovněž zachovává rozdělení členů zastupitelstev na uvolněné a neuvolněné.
Dovolím si jenom podotknout ve stručnosti, čeho se to týká.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pakliže se nikdo nehlásí, opravdu ne, tak končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se taktéž nikdo nehlásí, končím tedy podrobnou rozpravu.
Já bych požádal o pět minut přestávku na poradu klubu.
Určitě.
Pokusím se to znovu hned říci. Naši žáci by měli být vedeni k tomu, že tak jak už víme třeba 2700 let od začátku antické filozofie, vždycky máme spoléhat na rozum. Od té doby, co se pokoušeli staří Řekové budovat systém demokracie a zkoušeli všechny možné systémy, tak my máme v sobě zakotveno, že občan se má podílet nějakým způsobem na tom, v jakém státě žije. To jenom kdybychom mluvili o řecké kultuře. To je rozum. Nějak v nás, ačkoliv to neumíme vyjmenovat, to desatero je. A tohle všechno je kulturní odkaz křesťanství. Došli jsme postupně k tomu, že jsou si všichni lidé rovni. Jsou to odpovědi na otázky: V čem si vždycky musíme být rovni? V čem si vždycky musíme uchovat svobodu? A v čem máme být solidární. A právě míra a kvalita odpovědí na tyto tři otázky v podstatě se prolíná našimi moderními dějinami a pokračuje až do 21. století. Měli by být vedeni k tomu, že s každou svobodou je spjata také povinnost. Můžeme říci, v tom školském zákoně má sice vysokou právní sílu, ale na druhé straně, a to je velice důležité, dámy a pánové, pokud toto tam vložíme do toho školského zákona, vůbec to neznamená, že bychom museli měnit rámcově vzdělávací programy, že bychom museli měnit nějaké základní školské dokumenty. Tolik k mému pozměňovacímu návrhu. K tomuto návrhu se potom přihlásím a ve třetím čtení budu prosit o podporu pro něj.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Faktickou poznámku má přihlášenu pan poslanec Chalupa.
Děkuji panu poslanci.
Dobré odpoledne, pane předsedající.
Zcela jistě bude. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud se již nikdo k tomuto zákonu nehlásí, končím obecnou rozpravu. Pane ministře, chtěl jste ještě do rozpravy?
Má to pomoci především soukromému sektoru zlevnit budování vysokorychlostního internetu. Úloha státu je omezená. Prosím pana předsedu - já i k němu mluvím... Tento zákon - to bych chtěl zdůraznit - trval tak dlouho, že vyžaduje neuvěřitelnou koordinaci. Já jsem ho musel předložit společně s Ministerstvem pro místní rozvoj a Českým telekomunikačním úřadem. Další věc - digitalizace. Několik ministrů se tím zabývá, což samozřejmě neulehčuje budování nejenom těch sítí, ale obecně digitalizaci a zavádění eGovernmentu v České republice.
Neeviduji žádný návrh na vrácení či zamítnutí předloženého návrhu. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Já vás všechny odhlásím. Budeme hlasovat o přikázání tohoto návrhu k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání hospodářskému výboru, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Pan zpravodaj chce navrhnout přikázat tento návrh dalšímu výboru. Děkuji. Má ještě někdo jiný návrh na přikázání dalšímu výboru? Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu a také výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Tím končím projednávání tohoto návrhu zákona.
Vzhledem k tomu, že jsem tento návrh zákona poměrně podrobně uváděl v rámci projednávání v prvém čtení, tak mi dovolte, abych byl tentokrát velmi stručný. Cílem návrhu zákona - v zásadě jenom pro připomenutí - je posílit kontrolu všech tří zpravodajských služeb České republiky, tedy Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a také Vojenského zpravodajství. Konkrétně se posílení kontroly navrhuje tím, že parlamentní kontrole bude do budoucna podléhat také Úřad pro zahraniční styky a informace.
Takže z té citace je zřejmé, že zákon kompetenci tedy dává, ale problém spočívá v tom, že tento paragraf nebyl naplněn.
Já se velmi omlouvám za renonc, ale pan zpravodaj Klučka je zpravodajem nejenom výboru pro bezpečnost, ale také výboru pro obranu. Prosím ještě, aby nás seznámil se zprávou o projednání ve výboru pro obranu.
za druhé, pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, a ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Budeme pokračovat v obecné rozpravě a tam je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Ivan Pilný.
Vážené kolegyně a kolegové, máme tady zase další zákon, který se týká problému tzv. kybernetické bezpečnosti. Máme tady Ministerstvo vnitra, které má nějaké speciální útvary na tohle, máme tady armádu, která zesiluje boj proti kybernetické bezpečnosti, je tady už teď Vojenské zpravodajství. Kromě toho je potřeba zmínit také to, že my nejsme sami.
Pozměňovací návrhy jsou součástí usnesení. Zároveň pověřil zpravodaje výboru poslance Petra Kořenka, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.
První řádně přihlášenou je paní poslankyně Semelová.
Novelu školského zákona, která má za cíl změnit financování regionálního školství, vnímáme jako potřebnou. Financování škol podle počtu žáků se neosvědčilo a přineslo řadu problémů, které se mimo jiné odrazily na poklesu kvality vzdělávání. Mezi další negativní dopady stávajícího systému patří i nepředvídatelnost výše prostředků, s čímž se musí každoročně ředitelé škol potýkat. S tím souvisejí komplikace při organizování a plánování vzdělávacího procesu. V případě středních škol způsobuje v současnosti platný systém financování na hlavu úsilí ředitelů škol o přijetí maximálního počtu žáků. Tím dochází ke snižování nároků na přijímání i v průběhu studia. Logicky se to společně s dalšími v minulosti přijatými nepromyšlenými a nesystémovými kroky negativně odráží na kvalitě vzdělávání jako takového. Novela by měla tyto chyby napravit. Měla by odstranit nerovnosti v odměňování zaměstnanců a financování škol v jednotlivých krajích, ředitelům pak zajistit předvídatelnost toho, co pro školu dostanou. S čím ovšem máme problém, a podotýkám, že se netýká navrhovaných změn, ale školského zákona a financování škol jako takových, to ano, a to jsou církevní školy. Právě financování církevních škol na rozdíl od škol soukromých upravuje školský zákon, který stanoví, že církevní školy a školská zařízení jsou financovány přímo Ministerstvem školství a mají na rozdíl od škol soukromých plnou finanční podporu státu. V roce 2014 působilo v České republice 114 těchto škol a školských zařízení. Postavení církví ve společnosti po jeho dočasném a částečném vzedmutí vlivem společenských iluzí po roce 1989 trvale klesá, stejně jako počet aktivně a pasivně věřících. Z tohoto daru mohou církve své školy a školská zařízení financovat. To je také smyslem mého pozměňovacího návrhu, podle něhož nemá být církevní školství nadále financováno ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů. Ušetřené finanční prostředky by měly být vynaloženy do škol veřejných, kde přes navýšení rozpočtu, které oceňuji, finance nepokrývají všechny potřeby v oblasti výchovy a vzdělávání, řadu věcí dofinancovávají kraje, obce a rodiče. Ze státního rozpočtu by tedy mělo být financováno především veřejné školství tak, aby byla zabezpečena dostatečná síť, kvalita a dostupnost. Církevní školství ať žije, ale za své. Ke zmíněnému pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě.
Já vám také děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Nina Nováková, poté paní poslankyně Dobešová.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, asi se dalo předpokládat, že někdo zareaguje na podstatu tohoto pozměňovacího návrhu. A to nejsou naše děti? To nejsou lidé, kteří budou tady v téhle zemi pracovat a odvádět daně? Ale ony mají také školy, v kterých se třeba vzdělávají ve středním vzdělávání děti, které se pohybují na ulici, dospívající děti, které by jinak zůstaly na ulici.
Je mi velmi líto, že i strany a části stran, kterých jsem si donedávna vážil, tak dneska trafiky v Senátu pro ně budou důležitější než morálka. Myslím si, že Senát v případě, že zvolí svým předsedou pana Štěcha, tak se stane morální bažinou. Ve vztahu k Německu. Vám to nevadilo. A nevím, jestli tam tedy mluvil za sebe, nebo jako druhý nejvyšší ústavní činitel v té hierarchii, jako předseda Senátu. Takže nejenom Čína. Tak co vlastně bude platit? A stojí za to - nevím, pana prezidenta asi nikdo ke kázni nepřivede, ale nejste schopni přivést aspoň svého kandidáta na pokračování předsedy Senátu? Co si potom lidé mají myslet? Ale co hlavně si mají myslet i naši spojenci? Čemu mají věřit? A může někdo říct, kdy tedy bude ta hranice, kdy bude vystupovat jako druhý nejvyšší ústavní činitel a kdy bude vystupovat jako řadový senátor? Já se domnívám, že vaše politika, a teď mluvím o celé vládní koalici, je zmatená, neprůhledná a že v téhle bažině, kterou tady vytváříte a atrofujete, tak vám můžu říci, že do toho ještě dáváte tahy, kterými klamete veřejnost. Pro mě je velmi odporné, když jako bojovníci za lidská práva a svobodu se stavějí lidé, kteří tady a ve své politické praxi dělají přesný opak. Prosím, umožněte, aby se mohli poslanci vyjádřit. Několikrát jste odmítli, podobně jako u dalších dvou bodů, schválit zařazení bodu na program Sněmovny. Proto nám nezbývá nic jiného než sahat ke svolávání mimořádných schůzí. Protože jinak veřejnost ani nebude vědět, co ve skutečnosti děláte.
Nyní s přednostním právem vystoupí pan premiér Sobotka a připraví se pan ministr Zaorálek.
Děkuji. Hezké dopoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci. Pan předseda Fiala tady říkal, že míříme do neklidných časů. Já si myslím něco jiného. Já myslím, že neklidné časy už začaly, že neklidné časy už jsou tady. A ty poslední tři roky, když vám je teď velmi stručně připomenu, tak pochopíte, že to je realita. Jsme uprostřed velmi neklidných časů, je to turbulentní doba. Zažili jsme krizi eurozóny ve vztahu k Řecku, zažili jsme anexi Krymu a uzavření minských dohod, zažili jsme vyhrocení migrační krize a také krutosti Islámského státu, zažili jsme brexit a také velmi ostrou prezidentskou kampaň ve Spojených státech. Byli jsme ale svědky také pokusu o vojenský převrat v Turecku. Teď nebudu spekulovat o tom, co všechno jsou příčiny těchto a dalších turbulencí nebo eskalace mezinárodního napětí. Nejdůležitější je, že Česká republika má transparentní zahraniční politiku. Tahle zahraniční politika z nás dělá srozumitelného partnera, a to nejenom pro naše sousedy, nejenom pro naše partnery v rámci Evropské unie, ale také pro naše spojence v rámci NATO a třeba i pro naše partnery v rámci Organizace spojených národů. Schválili jsme koncepci našeho působení v Evropské unii a schválili jsme také návrh, který předložil ministr zahraničí, koncepci naší zahraniční politiky. Tohle jsou zásady, tyto materiály jsou zásady, se kterými souhlasila celá vláda, souhlasila s nimi celá koaliční vláda. A tyto zásady jsou všem veřejně dostupné. Chci samozřejmě ve svém vystoupení reagovat na ty otázky nebo důležitá témata, která zmínili předřečníci, jak pan předseda Fiala, tak pan předseda Laudát. Budu ale mluvit především o naplňování těchto našich priorit, toho, co jsme si řekli, že v koaliční vládě budeme prosazovat, a to, co ve skutečnosti také reálně děláme. My totiž nejenom schvalujeme koncepce, ale konkrétními kroky v zahraniční politice směřujeme také k jejich realizaci. Jednáme jako Česká republika nadále velmi aktivně a vždy se snažíme jednat ve jménu nejlepších zájmů České republiky. Prosazování našich zájmů, našich národních zájmů, které jako Česká republika máme, vyžaduje spolupráci. Sám jsem dal podnět k tomu, abychom se scházeli ve formátu ústavních činitelů, kteří jsou odpovědní za zahraniční politiku, a abychom se koordinovali. Je to formát, který tady v minulosti nebyl. V minulosti tomu tak nebylo, tato koordinace nefungovala a já jsem přesvědčený, že je dobře, že jsme tento formát zavedli a tento formát efektivně funguje. Mimo jiné se snažíme koordinovat i zahraniční cesty tak, aby to z pohledu daňového poplatníka mělo smysl. Souhlasím s tím, že nejednotnost zahraniční politiky nás poškozuje. Proto jsem hned na úvod zmínil fakt, že máme transparentní zahraniční politiku a že máme schváleny klíčové dokumenty, které ji rámují. Říkáme v zahraničí totéž, co říkáme tady doma. Myslím, že to je druhý důležitý výsledek. Jsme respektovaný partner v rámci Evropské unie a jsme schopni prosadit svůj názor. To jsem tady jasně doložil na migrační krizi a jasně jsem to doložil na debatě o sankcích proti Rusku. To je jedna důležitá věc. Ale druhá důležitá věc, máme vynikající vztahy se všemi našimi sousedy v tomto regionu, kde žijeme, kde pracujeme, kde naši lidé podnikají. Speciálně bych rád zmínil Německo. Máme těsné vztahy v hospodářských otázkách, řešíme praktické věci, které se týkají dopravního propojení. Mluvíme velmi intenzivně spolu o takových praktických věcech, jako je duální vzdělávání, spolupráce ve vědě a výzkumu. Opět nic abstraktního, nic globálního, vzdáleného realitě, ale věci, které naše firmy a naši lidé jednoznačně potřebují. Jednáme o vysokorychlostních železnicích do Mnichova a do Drážďan. Když tady zmiňuji Německo, tak chci zmínit také Francii. Chci oznámit, že pokračujeme ve vyjednávání podobného strategického partnerství, jaké máme s Německem, také s Francií. Snažíme se, abychom posílili spolupráci, protože i Francie patří mezi významné hospodářské partnery a investory v naší zemi. A jsme přesvědčeni, že zejména poté, kdy došlo k brexitu, tak právě komunikace s Francií a s Německem je pro nás důležitá. Je to důležitá součást naší strategie držet Evropu pohromadě. Aby byla nějakým způsobem izolována. Proto jako Češi se snažíme komunikovat s Němci a snažíme se intenzivně komunikovat také s Francií. Samozřejmě že i ve vztahu k brexitu musíme myslet na české zájmy. A já jsem přesvědčen o tom, že ve vztahu k brexitu je naším zájmem udržet si přístup na britský trh, ale je také naším zájmem zajistit práva našim zaměstnancům a našim lidem, kteří pracují a studují ve Velké Británii. Tohle musí být naše priorita. Postarat se o naše lidi. O ty, kteří s Británií podnikají, ale postarat se také o naše studenty, zaměstnance, kteří tam dneska pracují.